Bude zrušen nerovný přístup jednotlivých podnikatelů a celkově dojde k narovnání podnikatelského prostředí.
Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.
Komu to má sloužit, ten vás návrh? Ale pak zase můžeme vymyslet dotační titul, aby někteří vyvolení možná tu podporu dostali, místo abychom nechali v té obecné rovině. Většinou jsou to země, kde není svobodné tržní hospodářství, kde se velmi často používají nástroje dumpingu. Žádná kladná bilance pro státní rozpočet. Já jsem se v duchu podíval do mapy Evropy, střední Evropy. S překvapením jsem zjistil, že naší sousední zemí je Maďarsko, kde není žádné svobodné pásmo. Léta to tady funguje - proč to chceme změnit? My to nezavádíme, my neexperimentujeme s něčím. A jestli pan ministr není v této chvíli schopen odpovědět, tak já pak navrhnu, teď ne, ale pokud mi neodpoví, navrhnu 30 minut pauzu, aby ten mobil jednou použil k tomu, aby napsal příteli na telefonu, poradil mu ty odpovědi na ty otázky a my jsme se ty odpovědi před hlasováním dozvěděli. Myslím si, že kdy jindy než před finálním hlasováním bychom měli tento vážný problém debatovat, zamyslet se nad tím. Opravdu to není politický souboj - a možná je - těch, kteří mají zdravý selský rozum a chtějí vytvářet podmínky pro podnikání, a těch, kteří si myslí, že stát ví všechno nejlépe. Takže to není osobní. Umožňuje to směrnice? Je to podpora našich exportérů? Je to podpora. Jenom to, že chtějí mít celníci lehčí život? Tak to je málo, to se na mě nezlobte. Takhle jednoduché to skutečně být nemůže, aby nám úředníci říkali: To je příliš komplikované, to bychom museli kontrolovat, tak to raději zrušme, no a co, že někdo bude hůř exportovat.
Prosím, máte slovo.
Chci to opravit, že jsem samozřejmě pro, a to na mikrofon, jenom proto, aby to náhodou média nezneužívala ve svých vstupech.
Prosím.
Je to elitních deset území, kde se dělají výborné obchody na úkor státu. A kolem nás je Rakousko, Slovensko a Maďarsko a tam nemají ta pásma. Typická transakce, uskutečňovaná ve svobodném pásmu: Svobodné sklady umožňují oproti celním skladům změnu fakturované hodnoty zboží směrem dolů u zboží původem z Evropské unie, využívané při vývozu zboží do třetích zemí. Firma P, ta panamská, prodá dále toto zboží firmě R se sídlem v Rusku. Fakturovaná prodejní cena firmy P pro firmu R ze svobodného skladu je 20 tis. dolarů. Jako příklad obchodu ve svobodném pásmu lze uvést obchodování s opracovanou žulou, kterou slovenská firma A umístila do svobodného pásma. Zboží bylo prodáno americké společnosti B za stejnou cenu, která byla uvedena při jeho umístění do svobodného pásma ve výši 420 tis. eur. Ta zboží prodala srbské firmě D za 17 tis. eur. To jsou ti naši exportéři, pane kolego.
Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.
Ano.
Kdo je proti tomuto návrhu. Tento návrh byl přijat. Další prosím. Kdo je proti?
Ano, omlouvám se, je to tak.
Návrh přijat nebyl. Další prosím. Návrh byl přijat. Další prosím.
Pan zpravodaj má poznámku, že garanční rozpočtový výbor neudělil souhlas, ale rozpočtový výbor přesto má záznam bez stanoviska.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Nikdo z pléna nemá jiný názor? V tom případě můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím pana poslance Novotného a předám řízení schůze.
Nyní se táži navrhovatele, zde má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Já vám děkuji. Táži se, zda někdo má námitku proti navrženému postupu procedury? Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Ano, děkuji.
Jaké je stanovisko garančního výboru? Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Po těchto transakcích na území Slovenska bylo zboží pořízeno společností A, která zboží do svobodného pásma umístila původně a která je následně umístila zpět do svobodného pásma. Čeští exportéři jsou poctiví.
Možná ti, kteří tleskají, by se měli zeptat, kolik z té částky by mělo podle pana ministra skončit v českém rozpočtu. Možná že ruský rozpočet byl o něco ochuzen v tom prvním případu, to je možné. Ale já hájím zájmy českých daňových poplatníků a českých firem, a ne ruských. Ten případ - jenom abychom věděli - ten případ s tou slovenskou firmou, ten je znám v komunitě svobodných pásem. Takže nemá cenu tady takhle přečíst firma A prodá B firmě C. Nic jste neušetřili. Jenom ztížíte podmínky pro české firmy a české exportéry.
Tak především bych chtěl upozornit, že kolem nás není Maďarsko. Ale bez ohledu na to, s jakými státy sousedí Česká republika, výběr vašich zahraničních případů je až komicky selektivní. Kolem nás je 26 zemí, které nezavádějí chorvatský systém - nemluvím o registračních pokladnách, nemluvím o jiných systémech evidence tržeb. Ale chorvatský systém - my ho zavádíme. Proč, když kolem nás je Maďarsko, Slovensko a Rakousko, abych tady zachoval vaši představu o sousedících státech s Českou republikou, a tam to nikde nedělají? Vaše odpovědi, nezlobte se, vaše odpovědi, které nejsou odpověďmi, vaše odpovědi vyvolávají pocit, že tady skutečně nejde o nic jiného než o chorobnou podnikatelskou závist. Já optimalizuji a nechci, aby optimalizoval někdo jiný. Ale vy optimalizací ořezáváte tento stát o miliardy, a pak to chcete vytáhnout ze živnostníků. To je docela ohavný přístup.
Jestli jsem tomu dobře porozuměl, chcete přestávku teď, pane předsedo.
Že se zjednoduší daňový systém a budou potírány daňové úniky.
A tehdy byl ministrem financí pan kolega Kalousek. Tehdy jste to chtěli zvýšit. Tehdy jste argumentovali tím, že to dáváme do souladu s tím, co je běžné v Evropě. A dneska to chcete zcela zrušit. Stalo se tak za vlád Občanské demokratické strany.
Dvě faktické poznámky - pan předseda Kalousek, potom pan předseda Stanjura.
Když jsem mluvil, tak jsem to buď nesrozumitelně formuloval, nebo vy jste, prostřednictvím pana předsedajícího, špatně poslouchal. Myslím, že jsem to tady vysvětlil. Neštěstím je, když se jakákoli daňová sazba diskutuje samostatně. Vždycky se musí diskutovat v rámci celkové fiskální politiky. Máme daně přímé, nepřímé a majetkové. Pokud budu snižovat přímé daně, nevadí mi, když ponecháme daň z převodu nemovitostí v této výši, do které jsem ji kdysi navrhl, ale oproti prudkému snížení přímých daní. Někde se snažíme tomu daňovému poplatníkovi ulevit. V tom je ta logika myslím pochopitelná pro každého.
Ale kde skončí těch deset miliard? Zůstane občanům a firmám. A to je správná podpora ekonomického růstu, že lidem dáme peníze. Ne, vy je vyberete, a pak vymýšlíte jeden dotační titul za druhým a dáváte jenom vybraným. A děláte z toho vědu, že si bez toho neporadíte. Nechme ty peníze lidem! A navíc dojde k zjednodušení.
Zeptám se na další přihlášky do rozpravy.
Pane předsedající, děkuji za slovo.
Zeptám se, zda je návrh na změnu procedury. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o navržené proceduře. Kdo je proti tomuto návrhu?
Souvisí to s tím, o čem se tady mluví. Bylo řečeno, že ti občané si půjčují dobrovolně. Tady nejde o to, že ti lidé si chtějí půjčit. Oni se snažili zabezpečit provizi pro toho, kdo dá tip na toho, komu by tu půjčku mohli vnutit, i když on o ni sám nežádá. To si prosím vás uvědomme. To je přesně tohle. Ten popálený už neví kudy kam s penězi a my mu vnutíme ještě další finanční průser. Měli bychom se o to snažit. To, co říkal pan kolega Gabal, s tím naprosto souhlasím. Tam nejde o to, jestli ta půjčka se zaplatí. Uvědomme si jednu zásadní věc.
Požádal bych ho, že bych rád ukončil rozpravu po jeho vystoupení.
Možná ty dvě minuty využiji na začátek svého vystoupení. Já s tím souhlasím. Jedná se o to, co dělají inkasní agentury. A předstupněm exekuce je také dohoda o splátkovém kalendáři. Nebo si skutečně myslíte -
Pane předsedo, mně nic jiného nezbývá než vás přerušit. Přerušuji v obecné rozpravě ve třetím čtení. Nemohu jinak, protože jsem přerušil vystoupení kolegy Stanjury, takže svou ambici uzavřít rozpravu jsem nenaplnil. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu Pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, pustíme se tedy do volebních bodů. Abych dodržel jednací a volební řád, tak vám teď usnesení volební komise číslo 132 z 5. května v rychlosti přečtu: Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Zmíněný návrh prezidenta NKÚ byl rozeslán všem poslaneckým klubům, a jak jsem citoval z usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. V tomto případě vždy my za komisi navrhujeme volbu tajnou. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté abychom hlasovali o návrhu na tajnou volbu.
Otevírám rozpravu. Můžeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl předseda volební komise, a to o otázce tajné volby. Kdo je proti? Byla odhlasována tajná volba.
Než dám slovo paní kolegyni Adamové, máme tam ještě jeden drobný renonc. Prosím pana předsedu volební komise.
Omlouvám se paní ministryni i kolegyni Markétě Adamové a hned vysvětlím. Ta moje omluva a náprava se vrací k volebním bodům. Takže uvádím na pravou míru.
Děkuji za slovo. Měla bych v tomto směru několik spíše dotazů a poznámek k tomu, jestli má smysl vůbec zákon opět novelizovat, přičemž tedy se už minimálně v tomto volebním období jedná o několikátou novelu. Nicméně tato novela podle mého názoru velké zlepšení nepřináší. Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě vlastně pláče nad tím, kolik úřednic a úředníků je právě na tuto práci určeno, a dlouhodobě žádalo o zvýšení jejich počtu, což bylo vyslyšeno. Proto bych se chtěla zeptat, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí spíše neuvažovalo o tom, že místo toho, aby připravilo novelu, tak by mnohem rychleji, protože to by byl mnohem rychlejší postup, zavedlo nové postupy práce úřadů práce, to znamená nové postupy přímo těch úředníků, nebo nějakým způsobem lépe kontrolovalo, zda dochází k opravdu důsledné kontrole toho, komu budou ty příspěvky poskytovány. Naopak si myslím, že obce by měly být zainteresovány a měly by mít zájem na tom, aby právě v jejich obcích nevznikaly další vyloučené lokality nebo nové vyloučené lokality, jako se tomu mnohdy děje a k čemuž právě dost často bohužel napomáhá i doplatek na bydlení, tak jak je konstruován. Myslím si, že mnohým problémům by zamezilo to, pokud bychom měli ty dávky sjednocené. Vím, že se o tom uvažuje v rámci zákona o sociálním bydlení, že to je vlastně takový návrh, který s tím souvisí. Takže tolik k této novele. Myslím si, že opravdu je v tomto případě celkem nadbytečná.
Jsou vypsány přesně pevné termíny hlasování a tam je povinností každé poslanecké frakce, aby tam bylo přítomno 80 % všech poslanců. Ptali jsme se, co se děje v okamžiku, kdy tam z každé poslanecké frakce bez ohledu na to, že je to vládnoucí strana či opoziční, není přítomen. Na to nám bylo sděleno, že to neupravuje žádný zákon a že v tom případě by si král pozval předsedu dotyčné politické strany a předsedu dotyčné politické frakce a bylo by zle. V českých podmínkách zjevně, kdyby toto udělal prezident, tak by se nedělo vůbec nic. Neznám zákon, který by říkal, které interpelace jsou šikanující, směšné, trapné. Já také nevystupuji a neposuzuji nápady tímto způsobem, kdo tady co říká. Někdy se něco povede, někdy ne. Nicméně pan první vicepremiér vlády ještě nedokázal za tři roky prakticky nic, aby on byl tím arbitrem, který bude určovat, kdo bude naplňovat zákony, kdo zákony naplňovat nebude. Koaliční poslanci a poslankyně tady nejsou schopni věnovat pozornost projevu, který trval zhruba nějakých dvacet - ani ne - minut. Svědčí to o vás více a vypovídá to o vás více, než si myslíte. Samozřejmě máte velikou podporu. Domníváte se, že si můžete dovolit úplně všechno. Systémem západky zkoušíte, a pan premiér tomu nečinně přihlíží, co ještě projde, co projde na veřejnosti. Ona dokonce také díky médiím, díky velmi nešťastným krokům politiků v minulosti, provázáním některých s ekonomickými mafiemi lustrovala společnost. Svět je nejistý, nestabilní. O to více kdo jiný by měl držet a definovat slušné chování, stabilitu a předvídatelnost než politici, a se zvláštním důrazem politici vládní koalice? Bohužel slibovali jste něco lidem, tři roky děláte přesný opak.
S procedurálním návrhem vidím přihlášku pana předsedy klubu ČSSD Romana Sklenáka.
Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. My tady slyšíme ze strany opozice neustále slova o nějakém chaosu, který tady vytváříme, a jako by kolegové z pravicové opozice zapomněli, jak to tady vypadalo v minulém volebním období. Kdy tady seděl pan ministr Drábek, který rozvrátil úřady práce a vůbec svůj resort, a dodnes to dáváme dohromady. Oproti tomu tato vláda a tato Poslanecká sněmovna tady přijímá desítky užitečných zákonů. Máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě i díky opatřením, která vzcházejí z této Sněmovny. Lidem rostou platy, rostou mzdy, lidé s dětmi mají vyšší úlevy na dani, důchodcům rostou důchody. Tohle přece jsou všechno opatření, která lidé vnímají pozitivně. Nyní mi dovolte tedy přihlásit se k tomu, proč jsem se hlásil. Ten první už tam máme.
Upozorňuji, že nejsou faktické, pouze přednostní práva, takže pokud si pan předseda Faltýnek přeje využít přednostního práva, dostane slovo.
Jenom kratičkou technickou poznámku, protože František Laudát mě vyzval, abych se vyjádřil. Takže proto jsem avizoval několikrát, že chceme prostě udělat bloky ministra financí v úterý odpoledne a ve středu dopoledne, což je dneska. To jenom pro informaci vás. Kdo na tom grémiu seděl, tak tuto informaci měl.
Vaším prostřednictvím poznámka k panu kolegovi Sklenákovi. To za prvé. Za další. Nejsem si jistý, že například písemné interpelace probíhaly tímto způsobem a že neúčast ministrů vlády, i když také nebyla slavná, ale teď už je to katastrofa. Samozřejmě když máte vybrat na dotace za miliardy pro kohosi, kdo má ještě málo, tak holt se budete hojit na hospodských.